Nyní tedy o celém návrhu zákona. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A zároveň požádám, až se Sněmovna uklidní, pana ministra zemědělství Miroslava Tomana o slovo, ale udělit mu ho nemohu, protože je tady nesmírný hluk. Pane ministře, máte slovo.
Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 hektarů podle evidence využití zemědělské půdy, podle uživatelských vztahů, budou nově povinně vést evidenci podle zákona v elektronické podobě.
Je to naprosto programově. Ty země sousedí s Evropskou unií, ti lidé, pokud jejich zdravotní stav je špatný, jsou ochotni udělat poměrně hodně, aby jeli za zdravím, a Česká republika nabízí špičkovou zdravotní péči a nabízí všeobecné zdravotní pojištění k té špičkové zdravotní péči. Proto sem ti lidé cestují.
Tváříte se, že to něco vyřeší. Negativní stanovisko: Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra. Nepřijde mi v pořádku tak obrovskou změnu protlačovat naproti negativnímu stanovisku těchto tří ministerstev, kterých se to týká, a protože je to poslanecký návrh, tak to nemohli připomínkovat. Děkuji za pozornost.
Faktická poznámka pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Dvořák.
Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka bude velmi krátká. Pane ministře zdravotnictví, opakovaně jste byl vyzván, abyste vystoupil na mikrofon a řekl své stanovisko. Abyste řekl stanovisko k pozměňujícímu návrhu, který je z dílny poslanců, který neprošel řádným připomínkovým řízením. A z toho důvodu je důležité, abyste vystoupil a tento návrh okomentoval. A o to vás žádám.
Některé ty zdravotní pojišťovny dokonce mají také dceřinou společnost, Komerční pojišťovna, například OZP, ale ty podle tohoto návrhu to dělat nebudou moci pět let, pět let to bude dělat pouze pojišťovna VZP. Nevidím v tom nějakou zásadní logiku. Pokud bychom se tady bavili o tom argumentu, že ty peníze jdou zpátky do veřejného zdravotního pojištění, tak to by šly i od těch ostatních zdravotních pojišťoven, protože ony s tím nic jiného udělat nemohou, všechny spravují veřejné zdravotní pojištění. Takže já tady to stanovisko mám negativní, sdělil jsem to kolegům a bohužel si na něm musím trvat.
Je sedm pojišťoven, pouze dvě mají komerční možnost, a to je OZP a VZP.
Nikoho v sále...
Jenom krátká reakce na pana poslance Běhounka. Oni by mohli, pane poslanče, to není tak jednoduché, jak říkáte.
Tak ještě jednou, má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova?
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou, na které jsme se usnesli v rámci 54. schůze výboru pro bezpečnost, a to: Do současné doby nevím, že by byly nějaké uplatněny, takže toto hlasování by nemuselo být. Vždy před hlasováním řeknu, čeho se tyto návrhy týkají.
Pan poslanec Ondřej Babka jako zpravodaj je také přítomen. Prosím. Ve třetím čtení se vede jenom jedna rozprava, ale rozumím tomu návrhu. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Takže před těmito pozměňovacími návrhy varuji.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr má zájem? Nemá zájem. Pan kolega Babka má zájem? Paní poslankyně Oborná?
Už se prosím usaďte na svých místech.
Děkuji za slovo.
Takže první budeme hlasovat protinávrh, abychom proceduru zachovali s tím, že návrhy A budou hlasovány jednotlivě. Kdo je proti? Kdo je proti?
Je to úprava postavení osob bez státní příslušnosti a další procesní ustanovení, převzetí úpravy systému ETIAS a další požadavky práva EU. Stanovisko výboru pro bezpečnost je doporučující. Jedná se o využívání pracovníků v rámci zastřeného zprostředkování zaměstnání tomu, koho pracovníci fakticky pracují. Bude zde hrozit pokuta za přestupek, neboť i ten z této činnosti má prospěch.
Návrh přijat. Zahájil jsem hlasování.
Stanovisko výboru: nedoporučující. Jedná se o rozšíření okruhu cizinců spadajícího do systému veřejného zdravotního pojištění o další kategorie, to jest děti s dlouhodobým pobytem. Stanovisko výboru nebylo přijato.
Kdo je pro?
Emila máme za sebou, takže teď jsme nepřijali. Stanovisko výboru nebylo přijato. Nyní můžeme hlasovat návrh zákona jako celek.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Navrhovatel Ondřej Profant, je to úplné vypuštění údaje o pohlaví. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Pan ministr? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Další je pozměňovací návrh C, předkladatel Pavel Jelínek. Výbor nedoporučuje. Je to přebírání občanských průkazů. Stanovisko výboru doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 227, 173 přítomných, 145 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.
Opět je předkladatelem Martin Kupka. Výbor doporučuje.
Ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 228, přítomno 173, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. To byl poslední pozměňovací návrh, pane zpravodaji, ano? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Jsme ve třetím čtení. Lhůty byly naplněny.
Děkuji. Jenom stručně. Ten návrh navazuje na ten před chvilkou schválený návrh zákona a promítá změny do 19 zákonů. Největší změny jsou v zákoně o cestovních dokladech, evidenci obyvatel a o správních poplatcích. S oběma Ministerstvo vnitra souhlasí. Mám za šest minut dlouhodobě plánovanou návštěvu slovinského ministra vnitra.
Pan kolega Faltýnek z pracovních důvodů se omlouvá mezi 10. a 11. hodinou. Nyní tedy otevírám rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj?
Tady bude procedura ještě jednodušší.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Jedná se o větší množství úprav, zvláště v oboru účinnosti.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Procedura byla přečtena. Nejprve si tedy odhlasujeme, zdali souhlasíme s procedurou.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pane poslanče?
Můžeme hlasovat o legislativně technických úpravách poslance Vymazala.
Dobře.
Teď můžeme hlasovat podle procedury. Stanovisko zdravotního výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Určuje pravidla správné pěstitelské praxe pro pěstování konopí, což stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Stanovisko výboru je bez stanoviska.
Stanovisko ministra?
Stanoví definici extraktu z konopí pro léčebné použití. Pro pěstování konopí pro léčebné použití není nutné být držitelem certifikátu správné výrobní praxe. Je to ten rozdíl mezi tím pěstováním a výrobou.
Ale je to až v té proceduře, protože to procedura obsahuje. To znamená, že by to byl první krok, který tam je, protože má vliv.
Takže buď bychom hlasovali první o tom stažení, nebo bych musel načíst celou tu proceduru.
Prvním krokem tedy bude souhlas Poslanecké sněmovny s tím, že Sněmovna souhlasí se stažením pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a doputovaly do třetího čtení. Protože mají vliv na další pozměňovací návrhy, tak samozřejmě je to velmi důležitý krok. Ještě je zopakujte, pane zpravodaji. Děkuji vám. Hlasování číslo 235, přítomno 163, pro 161 poslanec, proti nikdo. Bylo akceptováno. Nikdo nenavrhuje změnu procedury. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Hlasování číslo 237, přítomno 167, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat.
Jde o legální držení trofejí a řešení administrativní zátěže převozu mrtvých jedinců.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Výbor přijal nedoporučující stanovisko.
Návrh byl zamítnut.
Další návrh je pod písmenem E, sněmovní dokument 7628 kolegy Jana Zahradníka, a týká se vyřazení předkupního práva státu na nezastavěné pozemky.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Hospodářský výbor doporučuje. Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Pan ministr?
Stalo se mi to poprvé v tomto volebním období.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Námitka tedy byla přijata. Budeme opakovat hlasování. Požádám zpravodaje a pana ministra znovu o vyjádření.
Hospodářský výbor: bez stanoviska. Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.
Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?